Kdo je pro přerušení? Budeme pokračovat.
Myslím si, že je fér, aby poslanec uměl obhájit, proč tak hlasoval. Protože tyto věci sledují lidé, sleduje to veřejnost.
Přednesu návrh usnesení. Usnesení bylo schváleno.
Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády.
Může tak docházet k tomu, že Národní bezpečnostní úřad nebude moci bez nezbytných informací rozhodnout ve stanovené lhůtě o opakované žádosti podané držitelem osvědčení a dojde k diskontinuitě přístupu k utajovaným informacím. Stejný dopad má rozhodnutí Národního bezpečnostního úřadu o opakované žádosti, a to v případě držitele dokladu, kdy dochází k nemožnosti vykonávat citlivou činnost. Uvedená úprava se přechodnými ustanoveními zavádí i pro ty osoby, které opakovanou žádost o osvědčení nebo doklad podaly před nabytím účinnosti tohoto zákona a před nabytím účinnosti jim neuplynula doba platnosti osvědčení nebo dokladu. Z důvodu naléhavé potřeby řešení se navrhuje, aby zákon nabyl účinnosti dnem následujícím po dni vyhlášení zákona. Na základě výše uvedeného žádám zdvořile Poslaneckou sněmovnu, aby s předloženým návrhem zákona vyslovila souhlas.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Zároveň se po dobu vyhlášení nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu staví lhůty, které s vydáním osvědčení a dokladů přímo souvisí. Návrh novely zákona bral v úvahu i vztah k směrnici NATO a legislativě Evropské unie. Nabytí účinnosti zákona je navrhováno dnem následujícím po vyhlášení ve Sbírce zákonů. Zároveň mu stanovil nepřekročitelnou lhůtu pro předložení usnesení do 26. listopadu 2020 do 9 hodin ráno, kterou výbor splnil. Výbor pro bezpečnost Poslanecké sněmovny A nakonec pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny, a zpravodaji výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu.
Máme před sebou návrh výboru, abychom vedli obecnou i podrobnou rozpravu. A já se ptám Poslanecké sněmovny, jestli je zájem o to, abychom vedli obecnou rozpravu. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.
Nikdo s přednostním právem?
A sice v tom původním návrhu tak, jak to tam je, tak ten zní následovně - původní, to znamená předložený vládou: Smlouva o výkupu se uzavírá nejméně na dobu 30 let s možností jejího prodloužení o nejméně 10 let, a to i opakovaně, nejdéle však do ukončení provozu nízkouhlíkové výrobny. To je naprosto nepředstavitelné ve vztahu k tomu, co se například dělo u obnovitelných zdrojů, kdy se po dobu 20 let u fotovoltaických elektráren začalo hovořit o solárním tunelu. Můj návrh, abych nezacházel příliš do té diskuse, můj návrh je změna: Smlouva o výkupu se zavírá na dobu 30 let s možností jejího prodloužení nejvíce o 10 let. - To znamená, garantovaná výkupní cena u jaderného zdroje 30 let musí stačit. To je zhruba plánovaná polovina jeho životnosti plus dalších 10 let v případě, že by to bylo zapotřebí.
Obecná rozprava je k obecné diskusi nad meritem zákona.
Také děkuji.
Já jsem v pátek avizoval, že pan ministr Petříček je připraven se na všech platformách Sněmovny bavit o bezpečnostních aspektech tohoto zákona, respektive té dokumentace, kterou připravuje vláda. Takže se ukázalo, že opravdu to, co jsme zde v pátek říkali, nebylo zbytečné. To jsou dva rozdílné body. A máme hodně dotazů, protože jsme nepochopili to pondělní zrušení BRS a další věci.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Ten důvod je prostý.
Je zde návrh na odhlášení, kterému jsem právě vyhověl, a poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Kdo je proti?
Tak to mi tedy přijde opravdu jako neuvěřitelná informace. Protože opravdu je důvod, aby tyto věci byly projednány na BRS, na Bezpečnostní radě státu. Jsou tam adekvátní zástupci bezpečnostních složek České republiky a tam ta diskuse patří.
Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já bych chtěl upozornit ještě na jednu věc a jeden aspekt. A otázka je, zdali vůbec nějakou energii budeme mít a jak bude drahá, protože obnovitelné zdroje jednak nemůžou nahradit stávající energetické zdroje a jednak samozřejmě se našim občanům významně prodraží.
Je potřeba říct ale několik věcí. To znamená, z hlediska nové kapacity toho výrobního potenciálu tady nemůže být do budoucna řeč. To znamená, vyměníme starý blok, který už je na odpis, za nový blok, který ho nahradí. Domnívám se, že by se Česká republika měla ubírat spíše směrem k malým modulárním zdrojům, jaderným zdrojům, a tam už to není otázka ani tak technologií, protože vyvinuté jsou, ale je to spíše otázka licencování těchto zdrojů.
Takže na to poukazujeme, že chybí tady nějaké brzdy, nějaké záruky, nějaké pojistky. A pak samozřejmě i to, co tady zmiňovali někteří kolegové, naposledy kolega Pávek, z hlediska těch záruk v oblasti nákladů a v oblasti přiměřeného zisku.
Pan předseda Fiala se poté hlásí s přednostním, ale bere svoji přihlášku zpět. Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení v podrobné rozpravě. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova.
Je to rychlé kvůli legislativě. Děkuji. Omlouvám se. Takže nejprve budeme hlasovat tedy o vrácení k projednání, následně o zkrácení na sedm dnů.
Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. A nyní tedy návrh na zkrácení lhůty pro třetí čtení na sedm dnů. Návrh přednesl pan předseda Radim Fiala. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Lhůtu jsme zkrátili. Já otevírám rozpravu. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení ke zkrácení jednání.
Legislativně technické důvody jsou stejné. Věcné jsou takové, že to je zase další navýšení, ale veřejných rozpočtů. Nejenom státního, veřejných rozpočtů. Takže to je ten další důvod. Tak pane poslanče, to už je takový evergreen. DPH je evropská daň, harmonizovaná. My si tam nemůžeme dělat, co chceme. My nemůžeme tam zrušit DPH na stravovací služby.
Pro ty, co se hlásili s faktickou poznámkou, nemůžu vyhovět. Přednostní práva.
Jenom velmi krátce. Já rozumím odporu paní ministryni vůči přílepkům, nebo jak to nazvala divokým jezdcům.
Znovu říkám, faktické poznámky nejsou možné, nenacházíme se v rozpravě.
Tak prosím pěkně, tento argument za mě není úplně fér. Nechceme to vůči těm živnostníkům udělat. Myslíme si, že jsme jim jako vládní koalice dali dostatečné podpory Protože pokud to odmítáte z těch důvodů, které jste řekla, že to je přílepek, tak to pokulhává. Tak to prostě potom řekněte napřímo, nevymlouvejte se na různé jiné zástupné problémy a řekněte jim to otevřeně a přímo, že jim prostě už nic dát nechcete. Ale považuji to za těžce nefér v téhle situaci, ve které jsou.
Tak otevírám podrobnou rozpravu.
V obecné rozpravě jsem ho odůvodnil. Odůvodnění najdete i samozřejmě v systému. Já vás jenom žádám s ohledem skutečně na nelehkou situaci živnostníků, OSVČ, kteří mají další náklady, ať tento pozměňovací návrh podpoříte.
Já vám děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedo. A jsem rád, že potvrdila, že nám Evropská unie jako státu škodí, protože jedním ze znaků svrchovanosti státu je právě to, že může spravovat na svém území daně. Je zajímavé, že DPH je harmonizovanou daní. To znamená, je to systém, který skutečně nás poškozuje, a je to jenom další důkaz. Takže v každém případě se přihlašuji ke svému tisku 6913 a prosím o podporu.
Jsme rádi, že se to podařilo prosadit skrz metodiku aspoň pro toto období u toho COVIDu - Nájemné. Každopádně jsem chtěl požádat paní ministryni, buď aby podpořila ten návrh už nyní, jelikož věcně to souvisí. Tady děláme zákon, který má pomoci celému sektoru restauratérství skrz tu úpravu spotřební daně na pivo. Jedná se o daleko, daleko menší částky peněz. Pokud to tedy není pro vás přijatelná cesta, tak skutečně prosím, aby vláda prioritně projednala ten tisk 1094, který jsme předložili společně s KDU-ČSL ve spolupráci s pěti dalšími opozičními stranami, který skutečně umožňuje do budoucna tento souběh. Tak prosím alespoň o urychlené projednání tohoto tisku.
Já vám děkuji. Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení v podrobné rozpravě. Nikoho nevidím, končím podrobnou rozpravu. Je zájem o závěrečná slova? Končím tedy druhé čtení tohoto tisku. A nyní se musíme dohodnout na dalším postupu. Do této chvíle nikdo nevznesl námitku, abychom bezprostředně pokračovali třetím čtením. Já tedy rozpravu končím.
Konstatuji, že nemám žádnou přihlášku ani ve třetím čtení. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova.
Děkuji.
Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, rozpočtový výbor se s tímto návrhem zabýval na své schůzi 25. listopadu 2020 a přijal následující usnesení. Tolik návrh usnesení.
Teď nás čeká hlasování o tom, zda povedeme obecnou rozpravu. Ale s přednostním právem se přihlásil pan... Až do rozpravy? Tak v tom případě nyní rozhodneme, zda povedeme obecnou rozpravu. Kdo je proti? Přihlášeno je 95, pro 82, proti nikdo. Návrh na omezení řečnické doby nepadl, myslím, že to zvládneme i bez toho.
Budu velmi stručný. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobrý den, kolegyně a kolegové. Dobrý den, paní ministryně. A pokud mají zaměstnance, tak jim samozřejmě zůstaly náklady na platy zaměstnanců. Podobně je to i se souběhem s programem COVID - Nájemné, který sice dnes podle nastavení programu COVID - Nájemné nemá časový souběh, ale do budoucna takový souběh může nastat, pokud je například vláda a Ministerstvo průmyslu a obchodu prodlouží. Jsem si ho naprosto vědom, avšak oba dva zákony jsou nástroji kompenzační podpory a oba dva se také týkají resortu Ministerstva financí. A my nejsme ve standardní situaci. Proto mě k podání vede snaha, jak co nejrychleji napravit a umožnit souběh kompenzačního bonusu a ostatních podpor. Návrh předkládám ve dvou variantách. Ve variantě B navrhuji užší variantu, která explicitně umožňuje souběh kompenzačního bonusu s programy Antivirus a COVID - Nájemné. Dámy a pánové, situace živnostníků je opravdu velmi nelehká. Oni nemají žádný výhled, jakým způsobem budou fungovat. A podpora - skutečná podpora - není to, aby jim stát dával na výběr. To není správný výběr, který jim stát dal před jejich rozhodováním. Proto vás prosím, podpořte tento můj návrh, aby... skutečně živnostníkům pomozme, aby dokázali překonat tuto nelehkou chvíli. Děkuji za pozornost.
Nyní tedy s přednostním právem pan předseda Jurečka.
Tehdy to bylo ještě humorné, tady ho bohužel ti dotyční vylévají přímo do kanálů. To mně logiku dává, protože mimo jiné jedním z důsledků, proč třeba mnoho lidí nepřímo říká i v některých průzkumech, že se bojí trasování, vytrasování nebo toho, že nechtějí jít na testy, a snižují se počty testovaných osob, je obrovská obava z toho, jakým způsobem uživí sebe a své rodiny. Tyto dvě věci jsou spolu propojené. To je obrovský a diametrální rozdíl v tom přístupu.
Bavíme se o křišťálové kouli. Od Beneše v České televizi se včera večer dozvím, že on má všechno připravené v ČEZu, že je všechno v pořádku, že je všechno perfektní, že je všechno v řádku. A Andrej Babiš jako premiér České republiky odkládá tendr a říká nám - není připravený a před volbama nic dělat nebudeme. No ale volby jsou pořád.
Děkuji. Opět zopakuji, že v našem soukromém životě by takovýhle rámec pro smlouvu nepodepsal vůbec nikdo. Ale v konečném důsledku - a tady si myslím, že je skutečně úplně jedno, jestli to člověk zaplatí jako spotřebitel elektřiny, nebo daňový poplatník, tam nerozumím rozdílu mezi státem a mezi promítnutím té ceny do ceny elektrické energie, tak prostě tento princip je nemravný, nejsou tam limity, nejsou tam konečné garance, které by byly omezeny. Samozřejmě, zazní tady oběma směry. Ale pokud by byl předpoklad, že to bude všechno výhodné, tak tady ten zákon vůbec nemáme.
Děkuji. S faktickou poznámkou pan... Pak má faktická poznámka přednost. Mám tady ještě dvě faktické, pak mám přednostní pana předsedu Jurečku. Takže po panu předsedovi Jurečkovi.
Vážený pane předsedající, děkuji za to, jak řídíte tuto schůzi. Dámy a pánové, já musím reagovat na to, co říkal pan poslanec Onderka. Pan premiér Babiš neřekl, že tendr není připravený. On řekl, že je špatně připravený. A to je sakra velký rozdíl. Firma vlastněná ze 70 % státem neřeší geopolitickou bezpečnost.
Já vám děkuji.
Děkuji za slovo. A říkám to i jako členka vládního výboru, protože my jsme nedostávali dostatečné informace. Sama skutečnost, že ČEZ nezohlednil do zadávací dokumentace bezpečnostní zájmy státu, již to samotné je natolik závažnou informací, že si myslím, že je potřeba informovat Poslaneckou sněmovnu, projednat to na bezpečnostním výboru. Je nezbytné to projednat i na rozpočtovém výboru, protože jenom v letošním roce schodkem letošního a plánovaného příštího roku jsme se dostali k jednomu bilionu, tisíci miliardám schodku rozpočtu. Ta situace se oproti době, kdy jsme se o tom financování bavili, také zásadně změnila. Vy požadujete výjimku, bezpečnostní výjimku podle zákona o zadávání veřejných zakázek, současně bezpečnostní zájmy nerespektujete. Stejně tak máme dostat odpověď na otázku, jaká kritéria a jaká váha kritérií bude v této soutěži uplatněna, okolo toho se také šíří spousta nepravd, dokonce informace, že nebudou váhy kritérií dopředu známé. Samozřejmě má to i ten politický rozměr. My už jsme jednou zažili to, kdy zástupci státu lítali do Moskvy. To, co tady bylo řečeno, je velmi závažné. Já si myslím, že máme tento bod přerušit a jednat o tom, až se všechny tyto otázky vyjasní.
Ale konkrétní návrh na přerušení jste nepodala, pochopil jsem to správně.
Omlouvám se vám, že jsem to neřekla hned.
Já zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh na přerušení nebyl schválen, byl zamítnut.
Děkuji, pane předsedo. Ten problém je, že zhruba 30 % z těchto peněz půjde do rukou soukromých akcionářů ČEZu.
Byla tady na tom shoda napříč politickým spektrem poměrně široká, kdy představitelé vlády říkali, jak to byl důležitý zákon, který chrání strategickou bezpečnost České republiky. Tak si myslím, že když to říkáme v případě investic společností a jejich vstupu na český trh, tak bychom to měli říkat logicky u tak klíčové věci, jako je jaderný zdroj a jeho obnova na území České republiky.
Pan poslanec Lipavský do podrobné rozpravy.
Domnívám se, že to není v rozporu s jednacím řádem. Těch informací a událostí, které zde zazněly, je tolik, že se domnívám, že by měli dostat možnost vystoupit všichni poslanci.
Já myslím, že to není možné. Je to můj názor, můžete mi namítnout, že můj postup není v souladu s jednacím řádem.
Vážený pane předsedající, zazněl zcela jednoznačný návrh, který je hlasovatelný.
Názor mám jiný. Nyní tedy budeme hlasovat o námitce pana poslance Lipavského ke způsobu, jakým jsem se rozhodl vést tuto schůzi. Námitka byla zamítnuta. Budeme tedy pokračovat.